Vláda to ve svém programu neměla. Dneska máme opoziční okénko.
Ano, jste neustále přihlášen znovu. Eviduji vaše přednostní právo.
Typický příklad naší parlamentní demokracie, kam jsme se dohrabali po 25 letech. Tam, kde docházejí opozičním pravicovým poslancům argumenty, jdou osobní útoky a antikomunismus. Výborně, nemáte vlastní program, tak klidně útočte. Co řekl pan kolega Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, byl-li útvar bezzubý, není potřeba, abychom ho kontrolovali.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Prosím pana poslance Kalouska. Po něm paní poslankyně Černochová.
Promiňte, nechci zdržovat. Přihlásil jsem se proto, abych v úctě k věkovému rozdílu, který nás dělí, odpověděl panu doktoru poslanci Štětinovi, který říkal, jak je možné, že jsme si toho nevšimli dřív, jak je možné, že to řešíme až teď. Pane doktore, prostřednictvím pana předsedajícího, byl jste velmi blízký spolupracovník Vítka Bárty a člen Věcí veřejných a člen klubu Věcí veřejných. Těžko se teď divit, jak je to možné.
To by bylo skutečně správné, tak by to mělo fungovat. Vy jste tu odvahu neměl, zákon jste předal svému stranickému kolegovi. Takže možná jste o tom nevěděl, tak v tom případě byste si měl udělat pořádek na ministerstvu.
Není tomu tak. Pan zpravodaj? Až v podrobné rozpravě. Dříve než dám hlasovat k tomu vyzvu kolegy z předsálí a všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartičkami. Zahajuji hlasování o tom, že návrh zákona bude vrácen k novému projednávání výboru pro životní prostředí. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím, máte slovo. Pan zpravodaj?
Odůvodnění: Jedná se o legislativně technickou úpravu usnesení výboru pro životní prostředí. Proto je třeba v bodě 4 odkaz na něj zrušit.
Děkuji a nyní prosím další přihlášenou do podrobné rozpravy, paní poslankyni Havlovou. Prosím, máte slovo.
Vážení kolegové, kolegyně, vážená vládo, mrzí mě, že návrh zákona nebyl vrácen k novému projednání, ale respektuji vůli Sněmovny. Podrobné zdůvodnění je přiloženo v odůvodnění pozměňovacích návrhů.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Maximální celkové množství odpadů a materiálů uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky může dosahovat maximálně výše 20 % celkové hmotnosti odpadů a materiálů uložených na skládku v daném kalendářním roce.
Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo.
Děkuju vám za to, že jste mě vyslechli. Děkuju za všechny pozměňovací návrhy. Děkuju i za tu kritiku, která tady zazněla, protože si ji určitě vezmu k srdci. Děkuji za to, jestli dáte šanci tomuto návrhu, aby se dostal do třetího čtení.
Je tomu tak.
Já nevím, za co jste vyměnil svůj názor, ale vy jste ten názor změnil, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, protože my jsme se tady už v roce 2012 dohodli, že tento zpravodajský útvar - jakýsi nešťastník tady říkal, že to není zpravodajský útvar, já znovu říkám, že zákon říká, že to je zpravodajský útvar, takže jestli si tady nějaký poslanec myslí, že to tak není, tak má smůlu. Vy to teď nechcete. Vy prostě nechcete pracovat, vy nechcete makat. V zásadě si dělejte co chcete, ale je mi z vás docela smutno, protože je na vás především vidět, jak strašně tomu nerozumíte.
Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové.
Děkuji za slovo.
Zahajuji hlasování o návrhu pana předsedy Sklenáka. Návrh byl přijat. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 pan poslanec Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Bývá zvykem takové návrhy předkládat po předběžné dohodě. Musíme si to promyslet.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice a já se zeptám, zda se ještě někdo hlásí s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem ke schválenému pořadu schůze. Paní poslankyně Černochová.
Dobré odpoledne, dámy a pánové.
Pevně bychom ho zařadili na konec pevně zařazených bodů dnešního dne, to znamená...
Je to druhé čtení.
Takže bychom dnes nezačínali bodem 15 a tento bod 15 bychom dali jako poslední za pevně zařazené body dnešního dne. Děkuji a omlouvám se za komunikační šumy, ale už je to jasné. Registruji návrh pana poslance Soukupa. Zeptám se, kdo se dále hlásí k pořadu schůze. Kdo je proti tomuto návrhu?
Bylo vydáno další usnesení, pod číslem 63, které revokuje původní usnesení číslo 54 a doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit tisk 173 v původním změní předloženého vládního návrhu.
Děkuji panu zpravodaji a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Huml. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, já mám v systému pozměňovací návrh, je můj osobní, a v podrobné rozpravě ho načtu. Já to přirovnám k tomu, že je to donucovací prostředek - odtažení auta. Přirovnám to k tomu pouze. A když máme různé druhy donucovacích prostředků, tak máme pouta, hmaty, chvaty a také střelbu zbraní. A musím říct, že se ozvalo poměrně hodně lidí a mám několik příběhů. Zdržela se pět, maximálně sedm minut. Řešíme jenom to, když je v tzv. zónách placeného stání, houfně ošetřených. Přiznávám, že ho trošku kultivuji. Byl jsem vždy příznivcem bodového systému a myslím si, že má velký vliv na nehodovost. Ale porovnávám dvě věci. Rejstřík trestů, tzv. trestných činů, nebo tedy dneska zločinů a přečinů, eviduje historii pachatelů daleko závažnějších deliktů, než jsou dopravní přestupky, a i tam existuje zahlazení. To jsem si položil otázku. To se nikomu neříká. A třetí, poslední věc, je taková drobná.
Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, já to zkusím do dvou minut. Prosím vás, já rozumím, co pan kolega Huml chtěl říct, ale vyzkoušel jsem si službu u jedné složky, u té státní, i u městské a nezvedejme ruku pro něco, co platí možná tady v Praze. Neposuzujme všechny městské policie podle toho, co je v Praze. Prosím vás, odtahy. V žádném případě odtah není donucovací prostředek. To, že se někdo odtahem živí, některé městské policie, tak tomu řediteli musel dát někdo nějaké úkoly, aby to sypalo do městské kasy, ale to tak také nemusí být pravda. Nehledejme jenom trest v tom odtahu. O to bych vás chtěl poprosit.
Městská policie všude funguje stejně podle stejného zákona.
Zřetelněji se bude zvyšovat i spotřeba domácností v návaznosti na zrychlující dynamiku mezd v podmínkách nízké inflace, zlepšující se vývoj na trhu práce a uvolněné měnové podmínky. K růstu tak přispějí, stejně jako letos, všechny složky domácí poptávky a rovněž český vývoz. Zrychlující růst se ještě dále odrazí v pozitivním vývoji na trhu práce. Pokud jde o inflaci, letos očekáváme mimořádně nízké hodnoty. Inflace bude nejnižší za deset let. Ta prognóza je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb v tomto roce a až někdy do příštího roku v podstatě na nule našich sazeb a setrvání kurzu koruny poblíž hladiny 27 korun za euro až do počátku příštího roku. Tím si dovolím skončit tak, abych nevyčerpával váš čas.
Děkuji, pane guvernére.
Česká národní banka na tento cíl vlastně bere jako jediný zřetelný, nebere ohled na ostatní rozpočtové dopady.
V podrobné rozpravě, kterou jsem otevřel, vás poprosím o návrh usnesení. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pan guvernér ano. Budeme tedy hlasovat o usnesení, které zde přečetl pan zpravodaj, to znamená, že Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat a návrh usnesení byl tedy schválen. Otevírám bod To zvládneme rychle. Kdo je proti tomuto návrhu? Asi můžu rovnou poprosit pana zpravodaje Beznosku, aby nás informoval o jednání výboru. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. První je pan poslanec Klučka a připraví se pan poslanec Šidlo.
Děkuji vám, pane předsedo.
Nyní má slovo pan poslanec Šidlo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám dobré ráno. Jestli ještě mohu, pane předsedo. Je to bohužel takto seřazeno z důvodu toho, že tady jsme v určitém časovém tlaku. Já vašemu argumentu rozumím. Vím, že takové zvyklosti jsou.
Dobrý den, dámy a pánové. Dnes ráno jsme obdrželi informaci, že pan ministr životního prostředí Richard Brabec je nemocen. Na klubu to tedy zaznělo jinak - polámal se brabeneček.
Děkuji za slovo. Legislativa má výklad, že nemůžeme. Ale tak to v pozvánce je. Ten spor je skoro zbytečný, dá se to načíst ve středu ráno. Všichni včera souhlasili se zkrácením lhůty na pět dnů. Jenom upozorňuji na to, že legislativa a letité zvyky tady se dívají na různé typy bodů programu jinak. Ale to ještě neznamená, že se to stát nemůže. Já souhlasím, že se to třeba ještě nikdy nestalo. Než aby byl spor, tak ať pan poslanec Šidlo načte ty dráhy ve středu ráno. Ale snad do příští schůze bychom zase mohli požádat legislativu o to, jak to, že to u třetího čtení jde, že už to máme na programu, přestože neuplynula lhůta po druhém, a v jiných případech to nejde.
Pokud tomu tak není, tak se pustíme do hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti? Tak pokud pan poslanec Chvojka požaduje oddělené hlasování, tak já mu musím vyhovět. I tento návrh byl přijat. To jsou asi všechny návrhy pana poslance Šidla. Je tomu tak? I tento návrh byl přijat. Ptám se, zda jsem nechal hlasovat o všech návrzích, které zazněly. Necítí se nikdo krácen na svých právech?
Česká ekonomika se v loňském roce konečně odrazila ode dna hospodářského cyklu. To bylo již dopředu signalizováno pozitivním vývojem průmyslové produkce, stavební výroby a další urychlení signalizovaly i maloobchodní tržby, které posledních šest měsíců rostou v reálném vyjádření. Na trhu práce se však od počátku letošního roku v souladu s naším očekáváním a ve vazbě na rostoucí ekonomiku objevují jasné známky pozitivního obratu. O něm svědčí pozorovaný pokles sezónně očištěného podílu nezaměstnaných osob v lednu až květnu a snižování obecné míry nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Samozřejmě ono se to protíná jako červená nit. Měnové intervence ve svém důsledku samozřejmě vedly k oslabení koruny k ostatním měnám, čímž se zvýšila hodnota devizových rezerv. Zisk byl použit v plné výši ke snížení neuhrazené kumulované ztráty z předchozích období. V oblasti emise a správy peněz nedošlo v roce 2013 k výraznému výkyvu. Stejně tak celkem nevýznamně se měnila provozní oblast i na oblast provozu jednotlivých objektů. Takto tuto zprávu, samozřejmě ještě podrobněji, projednal na svém zasedání rozpočtový výbor.
Jednak ke správě devizových rezerv. Poslední k bilanci ČNB si dovolím podotknout, protože se to zde projednávalo. Zde si dovolím skončit se svým doplněním.
Děkuji, pane guvernére.
Nevím, jestli mi bude schopen zde odpovědět, protože ten údaj se špatně dohledává. Mě by zajímalo, jaká byla ztráta této operace pro banku.
Současně vím ze své finanční praxe, že při pohledu na správu portfolia se dá vždycky najít z historického hlediska kus portfolia, na kterém se udělala chyba, a kus portfolia, na kterém se udělal nadprůměrný zisk, a valný smysl to nedává. Těžko se mi to takto hodnotí.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové, vládo. Já bych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru. Tedy to usnesení. Poslanecká sněmovna Děkuji za vaši pozornost a hlásím se do rozpravy, tak jak jsem uvedl na začátku.
Děkuji. Po něm je přihlášen pan poslanec Votava.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré ráno. Součástí návrhu rozpočtovaných příjmů na rok 2013 byly ve větší míře než v předchozím roce ostatní příjmy a transfery mimořádného charakteru, a to příjmy z prodeje kmitočtových pásem, příjmy od státních Lesů České republiky, příjmy z privatizačního účtu. Rozhodující podíl na snížení tempa zadlužování v roce 2013 měla změna přístupu k tvorbě rezervy peněžních prostředků pro vyloučení rizik souvisejících s financováním schodku státního rozpočtu a státního dluhu. Jedním ze základních problémů snižování schodku veřejných financí je schodek systému důchodového pojištění, který je součástí celkového schodku státního rozpočtu. Dosud se k těmto mandatorním výdajům nepodařilo přiřadit zdroje, které budou v příštích letech potřeba k pokrytí tohoto schodku. Pokud jde o dodržování závazků vůči Evropské unii, návrh státního závěrečného účtu nepřináší informace, že by docházelo k jejich porušování. Ohledně využití prostředků z fondů Evropské unie se návrh státního závěrečného účtu soustřeďuje na údaje, jaká výše prostředků byla čerpána a ve kterých oblastech byly tyto prostředky vynaloženy. Zda došlo k jejich optimálnímu využití, návrh státního závěrečného účtu nehodnotí.
Já se táži, zda má někdo ještě jiný návrh. Není tomu tak. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 84, do kterého je přihlášeno 118 poslanců, z čehož pro je 109, proti žádný. Návrh byl přijat.
Děkuji za pochopení.
Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty projednávání ve výborech na 30 dní. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Ještě tady musíme přečíst omluvy.
NKÚ s ohledem na údaje uvedené v návrhu státního závěrečného účtu a s ohledem na poznatky ze své kontrolní a analytické činnosti upozorňuje: Pro vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných výdajů chybí metodika, vyhodnocování prováděné v závěrečných účtech kapitol nelze použít k porovnání úrovně hospodaření jednotlivých organizačních složek ani pro řízení veřejných výdajů. Vzhledem ke stálému snižování úrovně privatizačních výnosů může realizace ekologických garancí představovat budoucí riziko pro výdajovou stranu státního rozpočtu. Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s doporučeními Nejvyššího kontrolního úřadu. Za prvé. Provést vyhodnocení možných negativních dopadů snižování kapitálových výdajů na další vývoj ekonomiky a na hospodaření státního rozpočtu. Dále, vyhodnotit funkci a rizika tvorby a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. V případě peněžních prostředků malé privatizace vzhledem ke stavu procesu malé privatizace navrhnout postup, jak bude dále s těmito prostředky naloženo.